To je pro SPD naprosto nepřijatelné. A naši zemi to nevratně poškodí bezpečnostně, civilizačně, sociálně i ekonomicky. Fialova vláda chce z České republiky udělat zemi imigrantů. Polsko a Maďarsko hlasovaly proti. Lze to nazvat bez nadsázky i národní zradou. My v SPD zastáváme názor, že solidarita přece nemůže být povinná, ale pouze a výhradně dobrovolná. V opačném případě se jedná o vynucený diktát a ztrátu suverenity. Název dnešní mimořádné schůze Sněmovny zní, po dohodě s vládní koalicí: Informace ministra vnitra Víta Rakušana o schválené povinné solidaritě. Jsme suverénní země? Pokud ano, tak přece žádná cizí moc nám nemůže ukládat jakoukoliv povinnou solidaritu. Jediný, kdo rozhoduje o pobytu cizinců na našem výsostném území, musíme být my. To by byl normální stav. Současná realita je ale bohužel taková, že nám tady vládne kolaborační Fialova vláda, která nehájí zájmy České republiky, ale zájmy Bruselu, Berlína, Washingtonu a Kyjeva. Český občan a Česká republika jsou pro Fialovu vládní koalici až na posledním místě. Je to smutné konstatování. Občané, nikoliv nevolení eurokomisaři v Bruselu nebo jejich loutky v Praze. To, že Brusel ukládá pokuty za každého migranta, kterého do své vlastní země nepřijmeme, je urážlivé a ponižující a vypovídá to o vztahu, který má unijní vláda k vazalským zemím, jako jsme my. Neposlechnete, tak přijde trest! To, že se nás pokouší cizinci ovládnout a zabrat naši zemi, cizinci, kteří tady s námi nikdy nežili a ani neumí náš jazyk, to je v naší historii po tisíciletí opakovaný jev. Stejně jako kolaboranti, kteří pro laciný peníz či jinou mrzkou výhodu bezskrupulózně zradí naši zemi a své spoluobčany. To bylo úkolem všech panovníků a všech vlád a ti, kdo se tomuto zpronevěřili, ti, kdo naši zemi prodávali, ti jsou jen velkou hanbou našich dějin. Neměl odvahu se ve jménu Fialovy vlády ani hlasování zdržet, tak jako to udělali Slováci, Malta, Litva nebo Bulharsko, a už vůbec neměl čest a odvahu hlasovat proti jako Maďaři a Poláci. Pane ministře, přestaňte dělat z lidí idioty! Například Poláci přijali ještě mnohem více ukrajinských migrantů než vaše vláda a přitom hlasovali proti! Navíc tato reforma migrační politiky EU bude platit i do budoucna a svým vyjádřením ministr Rakušan z hnutí STAN přímo potvrdil moje slova, že chce servilní Fialova vláda v souladu s diktátem z Bruselu udělat z České republiky zemi imigrantů. Polský premiér Mateusz Morawiecki v této souvislosti prohlásil, že žádné finanční pokuty uvalené na jeho zemi Bruselem platit nebude.
Divím se tomu, že mě třeba někteří poslanci, kteří kladou otázky, neposlouchají, když jim odpovídám na otázky. Ale to mně taky nevadí. Nevím, jaké řešení migrační politiky byste si představovali. Zároveň řeší nespravedlivou a ve svých důsledcích nebezpečnou situaci, kdy jsou některé země Evropské unie logicky vystaveny nesrovnatelně většímu náporu žádostí. Dohoda tak posiluje bezpečnost, posiluje bezpečnost České republiky, posiluje bezpečnost schengenského prostoru, a to je přece náš prvořadý a nejdůležitější zájem. A to je něco, proti čemu Česká republika dlouhodobě, dlouhodobě vystupovala. Závěrem bych chtěl říct, že se nám podařil určitý posun, a to dokonce významný posun, ale migrace nadále zůstává důležitým tématem a nejsme ještě blízko okamžiku, kdy tato dojednaná pravidla budou schválena. Výsledný kompromis tedy považuji za odpovídající zájmům České republiky, ale i za úspěch českého, dlouhodobého českého přístupu k migrační politice.
Omlouvám se, pane premiére, a požádám levou část sálu o zklidnění.
- a které se předtím prosadit nepodařilo. A opět to jenom ukazuje, že principy, které naše vláda zastává v evropské a zahraniční politice - a to je, že konstruktivní spolupráce a hledání řešení funguje výhodněji než trucování a pouhé říkání ne, ne, ne na všechno, jak jsme to mohli vidět v minulosti -, tak jenom to potvrzuje, že tato zahraniční evropská politika se českým občanům vyplácí. Já musím říct, že tento výsledek jde přesně směrem, který jsme tady dlouhodobě prosazovali. My jsme dlouhodobě tvrdili, že jsme připraveni být solidární, že jsme připraveni do jisté míry sdílet břemeno migrační krize - to jsme ani nevěděli, že sami budeme zemí, která bude přijímat obrovské množství uprchlíků - ale že důrazně odmítáme kvóty, že požadujeme, aby se dělala preventivní opatření, že požadujeme funkční návratovou politiku, že požadujeme efektivní řešení na vnější hranici Evropské unie. To jsou všechno věci, které jsme tu dlouhodobě zastávali, a to jsou všechno věci, které se v tomto kompromisu objevují. Tedy, dámy a pánové, mohu konstatovat, že konečně uzrál čas na to, abychom tuto naši rozumnou a vyváženou pozici prosadili i na úrovni Evropské unie.
Děkuji. Já přeji pěkné odpoledne, vystřídali jsme se při řízení schůze. Vystoupení pana předsedy vlády vyvolalo devět faktických poznámek... osm faktických poznámek, pardon. První je na řadě paní poslankyně Maříková, připraví se pan poslanec Babiš. Děkuji za dodržení času. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Babiš, připraví se pan poslanec Zlínský.
Pane premiére, vy jste neuvěřitelný manipulátor. Hodinu a půl jsem včera vysvětloval tu vaši manipulaci. Toto je titulek 24. září 2020, Babiš říká - pokud nebudeme přijímat uprchlíky, nemůžeme je vracet! Solidarita nemůže být povinná! Podstata nového návrhu migrační politiky EU je nesmyslná! Vždyť vy jste vůbec nepochopil, o co jde. Vy mluvíte o registraci? Já nechci žádné migranty, aby se registrovali! Já nechci, aby vypluly ty lodě! Kdo bude odpovědný za tohle? Včera se potopila loď, 400 lidí bylo na palubě, 59 zahynulo, 104 je zachránili. Vždyť vy jste je pozvali! Tady jde o tu Evropu! Ale tady jde o Evropu! O Evropu! Vy jste je pozvali! Solidarita nemůže být povinná, je to zásadní nesmysl! My jsme bojovali za to, aby ty lodě nevypluly! My jsme bojovali za to, aby ti pašeráci byli zlikvidováni. Vé čtyřka, vy jste je rozbili, vy jste je zradili! My jsme chtěli koupit čtyři lodě. Česká republika, osm milionů eur jsme dali na ten fond! Takže je to nesmysl, neříkejte tady, že máte stejnou pozici jako my! My jsme nikdy nechtěli, aby přišli ti ilegální migranti, nemají se přijímat lodě, nemají mít tu naději, že je někdo přijme! A vy vůbec nevíte, o čem mluvíte. Já nevím, jestli vám to psal Růžička nebo Pojar.
I já mám dotaz na pana premiéra. Mohu se zeptat, co znamená návratové sponzorství? Je to jako výpalné? Proč by třetí země měly brát migranty, když si z Evropy dělají sociální systém? Další by mě zajímalo, jestli se také projednávala návratová politika a jaké vlastně bylo řešení? Co se týče - mám dotaz na pana ministra. Pane ministře, když vlastně jste skládal slib, že budete zachovávat ústavu a zákony a že slibujete na svou čest, že svůj mandát budete vykonávat v zájmu všeho lidu - upozorňuju, všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí - tak v průzkumech vlastně je, že lidé odmítli migrační reformu politiků, takže vlastně vy jste porušil slib.
Také děkuji. Nyní je na řadě pan ministr Rakušan a připraví se paní poslankyně Maříková.
Já jenom chci předeslat, vím, že si tím ubírám na čase - já odpovídat chci. Ale když tady máme záplavu faktických připomínek, tak mám na odpověď dvě minuty a já se pokouším, ať už s přednostním právem, do toho dostat. Omlouvám se za to, nevím, jaký jiný instrument k odpovídání zvolit. Tak za prvé, pan kolega Kettner opět neposlouchal, co jsme tady s panem premiérem říkali. Nejsou pouze dvě možnosti. Nejsou, jsou tři. Je tady alternativní možnost solidarity, navýšení kapacit, technická pomoc, personální pomoc zemím postiženým migrací. To v tom paktu je. Doslovně jsem vám to tady citoval. Další věc od pana kolegy Nachera, pokud se bude soustředit na moji odpověď. V téhle chvíli nemáte pravdu. To znamená, že Česká republika by nekonzumovala z tohoto fondu žádné prostředky, protože dočasná ochrana jako taková není žádným azylovým mechanismem. A jedna poznámka: o migračním azylovém paktu se vyjednává sedm let. Tohle je výsledek vyjednávání, který trval sedm let. Takže to není tak, že by se začalo vyjednávat někdy v loňském roce. Dále se pokusím odpovědět na rámcovou pozici. Ano, my jsme vycházeli z rámcové pozice vlády z roku 2020, kterou jsme zcela naplnili. Pan předseda Babiš tady hovořil o tom, že neobsahovala solidaritu. To byla rámcová pozice, z které jsme vycházeli v našem mandátu, samozřejmě projednal vládní výbor pro EU a vložil do agendy jednotlivých mandátů.
Takže nyní je na řadě paní poslankyně Maříková. Prosím. Už žádnou další faktickou poznámku neeviduji. A nyní s přednostním právem tady má přihlášku pan poslanec Babiš.
A pár odpovědí na otázky, které tady padly, teď už snad bez většího časového stresu. Tehdy byla projednána a vláda z této rámcové pozice neustoupila. Ptáte se na projednání vládou? Ano, bylo to projednáno vládou. Ale vláda, pokud se v té chvíli nemění rámcová pozice vlády jako takové, vyslovila souhlas konsenzuálním způsobem, projednáním daného bodu, s tímto bodem a není potřeba v téhle chvíli, a budu vám tady citovat i několik paragrafů a postupů, se zabývat přímo hlasováním na vládní úrovni. K mandátu a projednání. Byla definitivně dána 7. června odpoledne do systému, byl k tomu volný přístup. Dva týdny před radou informovali kolegové z ministerstva výbor pro EU na pracovní úrovni o obsahu materiálu i pozici České republiky. Ta říkala: Red line České republiky je v podobě odmítnutí povinných relokací a zároveň ten mandát schválený vládou v roce 2020, a teď poslouchejte, obsahoval požadavek na zakotvení alternativních forem solidarity. To znamená, my jsme odmítli kvóty a zakotvili jsme alternativní formy solidarity. A znovu připomínám, tuto formu solidarity Česká republika od roku 2015 pravidelně poskytuje, a to formou projektu MEDEVAC, to formou projektu Pomoc na místě, a to formou, řekněme, v uvozovkách, zapůjčování našich policejních kapacit na exponované vnější hranice Evropské unie. A pokud se mě ptáte na otázky, které mají vybudit nějakou emoci - bude se potom Česká republika vyplácet, až skončí migrační krize? A to je forma solidarity, kterou bych doporučoval, ať si Česká republika vybere. Vy říkáte, že až skončí dočasná ochrana, tak lidé v České republice automaticky přejdou pod cizinecký zákon, tedy nebudou žadateli o azyl. To v téhle chvíli nevíme. Určitě vás budu informovat o návrzích Evropské komise v tomto tématu. Anebo se bude přicházet s právním mechanismem, který ty, kteří se rozhodnou zůstat na území členského státu, převede do některého z možných režimů. A já říkám, že jednou potencialitou je, aby to byl režim žadatelů o azyl, pokud v České republice budou chtít zůstat. V té chvíli by se migrační azylový pakt mohl vztahovat i v těch benefitech na Českou republiku. Ale to je věc, která není predikovatelná. Já jsem paní poslankyni Vildumetzové tady poslal anglickou textaci té výjimky pro Českou republiku. Azylový migrační fond. Česká republika po dobu tlaku pocházejícího z ukrajinské migrační krize na Českou republiku bude zcela vyňata z toho společného účtu a bude vyňata z provádění solidarity jiným členským státům po tak dlouhou dobu, dokud bude tento migrační tlak na Českou republiku pokračovat, při vědomí toho, že Česká republika hostí nejvyšší číslo osob prchajících před válkou z Ukrajiny per capita v Evropské unii.
Tím je to motivované.
Pane poslanče, prosím.
On říká, že to bude platit i do budoucna, ale navrhuje, aby to platilo už teď. Vy prostě jedete tu retroaktivitu od rána do večera. Takže někdo tady je zvolen za nějakých podmínek, ale vy ty podmínky změníte, a už teď. Už u toho běžícího poslance. Pokud jde o ty hodiny, o ty časy, já jsem s tím tady asi otravný - vy jste to dovedli do dokonalosti. Příklad. Stavební zákon se v minulém volebním období projednával 31 hodin. Protože vy řeknete, vypovídejte se tady přes noc, my to vydržíme a prostě budeme hlasovat, ať se děje, co se děje.
Děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě paní předsedkyně Schillerová.
Vy jste to nenatřeli nám, vy jste to natřeli demokracii. Jde o jednoznačné omezení práv poslance vyjádřit se k předmětné věci, ať už věcně, nebo procedurálně. To jenom a contrario tady dávám do kontextu. Čili násilné protizákonné uzavření rozpravy je nově předmětem zkoumání Ústavního soudu. Teď to zkoumá Ústavní soud, protože my jsme dali návrh na zrušení části zákona o důchodovém pojištění. Budu požadovat, aby se tam všichni vyjádřili, aby z tohoto grémia byl pořízen písemný zápis, který potom využijeme při podání ústavní stížnosti k tomuto zákonu, až dojde k jeho konečnému schválení, což určitě počítáte, že uděláme.
Mohla bych poprosit, aby sem přišli všichni předsedové poslaneckých klubů? Prosím, aby se ke mně dostavili všichni předsedové poslaneckých klubů, abychom se domluvili na dalším postupu.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Toma Philippa a poslance Petra Vránu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Hlasování číslo 1, přihlášeno 102 poslanců, pro 100, proti žádný. Návrh byl přijat. Přečtu ještě omluvy. A jinak konstatuji, že omluvy platí tak, jak byly načteny na 66. schůzi. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 68. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Nyní mám zde přednostní práva k návrhu pořadu. A nyní je přihlášen pan ministr Vít Rakušan s přednostním právem a připraví se pan místopředseda Karel Havlíček. K návrhu pořadu? Je to tak? Taková byla dohoda, pokud to tak vnímám správně. Tak já vás jenom poprosím, jestli bychom si to mohli upřesnit. Necháme mluvit pana ministra, děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo. Já jdu za nás pouze říci, že my jsme pro schválení programu schůze, podporujeme jeho schválení, považujeme za rozumné, abychom k tomuto tématu otevřeli debatu, a to z několika důvodů. My se domníváme, že ta dohoda je nesporným úspěchem dlouhodobého vyjednávání České republiky, a chceme k tomu tady přednést jednoznačné argumenty, které toto podpoří. A za další si myslíme, že je potřeba reagovat na nejrůznější mediální výroky, které se objevují a mnohokrát dokazují, že té problematice do hloubky opravdu málokdo rozumí a málokdo má představu o tom, co Česká republika skutečně schválila. Migrační politika je určitě tématem, ke kterému tady máme diskutovat, máme vystupovat, a proto říkám i za vládní většinu, že podpora programu této schůze je něčím samozřejmým. Zaznamenali jsme tady řadu mimořádných schůzí, které žádný valný smysl neměly. V tomto případě se domnívám, že ten smysl má, a to právě proto, abychom tady mohli demonstrovat a vysvětlit dohodu, která je jednoznačným úspěchem České republiky, jednoznačným úspěchem evropské politiky a jednoznačným základem pro to, aby se Evropě efektivně dařilo čelit migrační politice.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
A znovu je za tím ten šílenec Timmermans. Protože my nechceme, aby někdo za nás určoval, kdo v naší zemi bude žít. Možná jste zapomněli, že nás žalovali. Potom to padlo.
Děkuji. Vzhledem k tomu, že již není žádná další faktická poznámka, uděluji slovo panu premiéru Petru Fialovi.
To, co je především potřeba si uvědomit, je, že tento kompromis, kterého bylo dosaženo, nestanovuje - a nemůžeme to tak interpretovat, protože to prostě není pravda - nestanovuje finální závazná pravidla pro členy Evropské unie. Je to pozice, která se bude nadále upřesňovat, a čeká ji ještě vyjednávání v Evropském parlamentu. Přesto si myslím, že se jedná o důležitý průlom a že odpovídá dlouhodobým zájmům České republiky, což tady ještě dokážu. O reformě azylové a migrační politiky se mluví dlouho v Evropě. Její stávající podoba nefunguje, o tom se snad není potřeba přesvědčovat, to všichni víme. Návratová politika, tedy to, o čem taky léta mluvíme a v čem se taky nic neudělalo, tedy navracení těch, u kterých nebyly shledány důvody pro udělení azylu, nefunguje vůbec. A ty problémy tu jsou a byly tu. Vzpomeňte si na migrační vlny v polovině minulého desetiletí. Nebyli jsme my u vlády. Popsal jsem tu situaci a popsal jsem tu změnu. Solidarita mezi členskými státy funguje omezeně, ve všech směrech, pokud jde o migrační politiku, a funkční společné řešení není. Členské státy v této věci prostě nedokázaly v minulé době sladit svoje zájmy, sladit svoje priority. Jde o téma, které Unii dlouhodobě polarizovalo, a opakovaně se ta situace dostávala do patu. To přece všichni víme, na to si tady nemusíme odpovídat, to je obecně známá věc. A tento neutěšený stav neohrožuje jenom spolupráci mezi zeměmi Evropské unie, ale pokud bychom k němu jenom dál přihlíželi, tak bude ohrožovat i naši bezpečnost. Ty problémy azylové politiky jsou širší, není to jenom problém kvót, a přetrvávají. Třeba Česká republika na přelomu minulého roku, když obnovila kontroly na slovenské hranici. Chtěl bych zdůraznit, že ten kompromis, který je tam přijatý, odpovídá zájmům České republiky, a dokonce dlouhodobým zájmům České republiky. Před několika lety vláda České republiky, a byla to vláda Andreje Babiše, v rámcové pozici stanovila několik cílů, které jasně ukazovaly, jakou podobu migrační a azylové politiky naše země požaduje.